Na české straně panovalo přesvědčení, že mají být oprávněnými restituenty stejně tak jako všechny ostatní osoby. Ta čísla se nijak nenafoukla.
Když tak se dohodneme.
Poprosím o odpověď pana navrhovatele. Prosím, pane poslanče.
Problém tady v tom je, že nejdříve úřad práce tam ty lidi odeslal, pak se rozhodl, že za ně nebude platit.
Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, jestli - paní ministryně je evidentně ochota sama. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 222, přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 30, proti 58, návrh nebyl přijat. Zbývá nám pět minut.
Nevidím nejmenší důvod, abych já tady vznášela své argumenty, proč nesouhlasím s odpovědí předsedy vlády, za jeho nepřítomnosti, to nedává vůbec žádný smysl. To je tedy první věc. Vím, že tady proti sobě jdou dvě věci. Žádný čas jim ubírán nebyl.
Děkuji, paní poslankyně. Děkuji za tuto poznámku panu předsedovi Stanjurovi. Ujišťuji ho znovu, že se tím vedení Sněmovny bude zabývat.
Ale já předpokládám, že tam byl dobrovolně, věděl, do čeho jde a co tam bude muset dělat. A ještě jen tak pro srovnání. Kdyby měl ministr zemědělství Marian Jurečka chodit s každou urážkou a invektivou od pana poslance Kalouska k mandátnímu a imunitnímu výboru, tak ten možná zasedá téměř permanentně.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Nykl.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Blažkovi.
Pěkné dopoledne. Děkuji za slovo. Já už delší dobu pozoruji pana poslance Kalouska jako velmi schopného rétora a uznávám, že je to tak, že je dobrý rétor. Vzpomínám si, jak řekl na adresu jednoho poslance, který bojoval s hazardem, kdy řekl, je to blb, ale bohužel za své IQ nikdo nemůže. Já se taky nezlobím, jenom vás prosím, ať to trošičku začnete metabolizovat, a třeba pak ty vaše výborné rétorické věci se skutečně posunou velmi vysoko a budeme si toho všichni vážit.
Děkuji panu poslanci Nyklovi.
Já jenom ještě k té diskusi, ať to máme trochu odlehčenější. Slovo je strašně silná věc a dokáže způsobit leccos. Například. A já chci říct jednu věc.
Děkuji panu poslanci Blažkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nebudu říkat, co babička říkala o prázdných sudech." Ještě budu pokračovat. A bylo by už konečně načase, abychom začali používat k myšlení ten správný konec.
Nyní s přednostním právem předseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Jan Hamáček.
Děkuji. Jakkoliv si myslím, že asi nejpregnantněji to tady zhodnotil pan poslanec Fichtner, který jasně řekl, co je možné a co nám jednací řád umožňuje a co nám ukládá. To je docela propracovaný systém a ten spíkr v případě, že někdo použije výraz, který je v neparlamentním slovníku, tak na něj aplikuje tento postup a je vykázán ze sněmovny.
Opovržení, kteří někteří z nás cítí k práci, kterou tehdejší příslušníci pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti vykonávali. Já bych si nikdy nedovolil tímto slovem označit bývalého pořádkového policistu, kriminalistu nebo dopraváka. Prostě to bylo povolání, které potřebuje každý režim, a ti lidé vykonávali veřejnou službu. Ale příslušníci Státní bezpečnosti a příslušníci pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti nevykonávali veřejnou službu. To byli prostě komunističtí fízlové. Ale my, kteří to opovržení cítíme, máme na slovo fízl zcela jistě právo, a nejde tedy o urážku, ale jde o názorový střet. Jde o názorový střet, jak vnímáme činnost těchto lidí. Rozumím i tomu, že poslanci vládní koalice si taková slova nepřejí říkat, protože mají k těmto lidem mimořádně kladný vztah. Mohl bych uvést desítky příkladů. Řeknu jeden křiklavý za všechny. Poměrně nedávno byl do pozice druhého nejdůležitějšího muže na Policejním prezídiu, náměstka pro trestní řízení, jmenován důstojník, který má za sebou kariéru sedmi let důstojníka Státní bezpečnosti. Vládě to nevadí. Pardon - i u pana poslance Vondráčka. No a ten člověk dnes Sobotkovi, Babišovi, Chovancovi, slouží stejně horlivě, jako předtím sloužil Lorencovi, Obzinovi a Jakešovi. Takže je celkem logické, že poslanci vládní koalice chtějí tohle slovo víceméně zakázat. A já s tím, prosím, nesouhlasím, protože to slovo vyjadřuje určitý názor a ten názor do Poslanecké sněmovny patří. Jako další argument bych uvedl i to, že to slovo nezaznělo samoúčelně. Jednou z velkých vymožeností, kterou přinesla listopadová revoluce a demokracie, kterou jsme po ní získali, bylo, že nad represivními složkami státu, které do té doby byly do značné míry státem ve státě, byla převzata politická kontrola a vykonávána parlamentní kontrola. Že prostě nad represivními složkami, kterých se do té doby lidé báli, převzali politici kontrolu. Někteří z nás to tady prosazovali, někteří z nás to odmítali - a pan poslanec Ondráček velmi ostře vystoupil proti tomu, že on takovou kontrolu nechce. Že prostě určité názory s úporností plísně ulpívají na našich demokratických institucích a docela nebezpečně je prorůstají. Já vím, někteří poslanci vládní koalice mi na to mohou říci: Čo to trepeš? Aká parlamentná kontrola, čo je to také, všeci kradnětě a my chceme makať. Některá slova povolíme, některá slova zakážeme a nikoho se nebudeme ptát! A tady já prostě mám zásadní názorový střet s poslanci mandátového a imunitního výboru. Jestli k nim máme neutrální vztah, jestli k nim máme úctu, nebo jestli cítíme opovržení. Docela chápu, proč někteří poslanci vládní koalice s tím prostě nesouhlasí. Já chápu, že se vám ten názor nelíbí, ale parlamentní rozprava je od toho, aby ten názor mohl být přednesen.
Nejprve tu mám dvě faktické poznámky. S první faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Mihola, pak s přednostním právem pan poslanec Kováčik, pan poslanec Stanjura a po něm ti, kteří jsou přihlášeni k obecné rozpravě, paní poslankyně Chalánková, Fichtner, Ondráček, Tejc.
Mně nevadil obsah, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, mně vadila forma. Mě mrzí celá ta věc, že tím vůbec ztrácíme čas a že to projednáváme. Nejde mi o nic jiného než o slušné chování.
Abychom zamezili určité demagogii, myslím, že každý rozumí tomu, že to není tak, jak říká pan Kalousek. My nedebatujeme o svobodě slova. Já jsem absolutním zastáncem svobody slova kdekoliv, a dokonce i v této Sněmovně. Čili my diskutujeme jenom o tom, jestli komunistický fízl je urážka, nebo není. To je demagogie, kterou nám chce pan Kalousek vnutit. Prosím, nepřistupujme na ni, protože my se bavíme věcně o věcné urážce. Prosím, diskutujme o tom, jestli byl kolega Ondráček uražen, a rozhodněme o tom odpovědně.
Děkuji panu poslanci Komárkovi. Teď tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Vondráček, po něm paní poslankyně Němcová.
Samozřejmě normy slušného chování jsou jedny ze společenských norem a normy slušného chování skutečně omezují svobodný projev. Tyto normy mi vytyčila moje maminka, můj tatínek. A moje maminka mě omezovala ve svobodném projevu a nechtěla, abych něco říkal. Dopadlo to přesně opačně.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová.
Děkuji za slovo. A spojovat to s předvolební kampaní je už úplně absurdní, protože to byste musel být schopen se podívat zpět, kdy k tomu výroku došlo a co se vlastně poté dělo. Nevzpomínám si přesně, kdy to bylo, kdy tento výrok zazněl v poměrně vášnivé debatě. Kdybychom se měli vracet zpět, co kdo v jaké debatě kdy řekl, tak opravdu mandátový výbor bude zasedat nonstop. Tedy chci tím říci, že tato věc byla řečena mnohem dříve, než vůbec jsme tušili, že se dostane na jednání, jak rozhodne mandátový a imunitní výbor. To za prvé. A kdy tedy se jí bude muset zabývat podle odvolání pana poslance Kalouska Poslanecká sněmovna. Je to chyba, které jsme se dopustili ve vztahu k hlubšímu chápání, co se dělo v naší zemi, k příčinám, proč vůbec tady sedí lidé s tak temnou minulostí, které my ani nesmíme pojmenovat, že se podíleli na represích vůči svobodomyslným občanům tehdejšího Československa.
Děkuji paní poslankyni Němcové.
Dámy a pánové, já tady na jedné straně s potěšením poslouchám, jak se poslanci jeden po druhém přihlašují ke slušnému jednání, k tomu, jak se nemáme urážet, jak tu máme mluvit spisovně, hezky atd. atd., co koho učila maminka. Všechno bych to podepsal, kdybyste ale měřili všem stejným metrem. Tady zazněl výrok, který bychom mohli zařadit do obecné češtiny - komunistický fízl. Z tohoto místa zde říkali členové vlády, nebo konkrétně jeden člen vlády, vulgarismy, expresivní výrazy. Dokonce jsem to byl já, kdo ho nabádal k tomu, ať mluví slušně v Poslanecké sněmovně. Mlčeli jste, protože to byl předseda vašeho hnutí! Ale to podstatné, co chci říct. Tak já vám to řeknu jinými slovy. Řeknu vám to slovy zákona o protiprávnosti komunistického odboje. Pan poslanec Zdeněk Ondráček byl členem represivních složek zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného režimu a postupoval agresivně vůči lidem, kteří konali odpor legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty. Pane poslanče Ondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, vaše tehdejší postoje, vaše tehdejší jednání nebylo hodno úcty, ale slovy zákona bylo zločinné, nelegitimní a zavrženíhodné! A na tom nic nezmění ani to, když si tady zakážeme, že nebudeme říkat, že jste byl komunistický fízl!
Děkuji panu předsedovi Fialovi. Dostáváme se k řádným přihláškám. Nejprve paní poslankyně Chalánková, po ní pan poslanec Fichtner. Paní poslankyně Chalánková, po ní faktická poznámka pan poslance Benešíka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vedení poslaneckého klubu TOP 09 obdrželo dnes dopis, který vám přečtu: Základním východiskem pro toto vyrovnávání se je, aby se o komunismu, o nesvobodném režimu, říkala pravda, aby se fakticky popisoval skutečný stav věcí.
Samozřejmě mám na mysli Andreje Babiše. Každý si může vybrat. Jestli bude třeba Danton nebo Robespierre, anebo bude Fouché nebo Talleyrand, to znamená - za každého režimu přežije a vždycky bude nahoře. To je prostě naprosto zřejmý příklad. U pana Babiše je to horší.
Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče. Já se omlouvám, pane poslanče Zlatuško, k slušnosti, o které tady diskutujeme je i vyslechnout svého kolegu samozřejmě. Děkuji.
Byla tady zmínka o slovníkovém významu. V okamžiku, kdy to spojím s jakýmkoliv dalším adjektivem, ať už je to gestapácký nebo komunistický, hanlivé to bude tak jak tak. Velice bych chtěl poděkovat kolegovi Fichtnerovi, za jeho proslov. Bylo to přesně to, čím bychom se měli řídit. Měli bychom žít ve státě řízeném zákonem a právem, nikoliv ideologií.
Další faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ať je to kdokoliv a ať se to stalo kdykoliv. Samozřejmě, to je šílenost a už se to nikdy nemůže opakovat. Na druhou stranu jsme tady ve Sněmovně a máme ambici zvýšit politickou kulturu a jít příkladem. Takže s tím slovníkem, který tady byl použit na půdě Poslanecké sněmovny, také samozřejmě nesouhlasím. A když se podívám na tento dnešní souboj, tak v podstatě všichni mají nějaké máslo na hlavě.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Hezké poledne, kolegyně, kolegové.
Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Pokud není další faktická poznámka, tak s řádnou přihláškou pan poslanec Ondráček.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Bylo řečeno mnohé, každý jste si řekl, co bylo potřeba. Čekal jsem na své vystoupení téměř hodinu a zazněla řada polopravd a nepravd. Pohotovostní pluk Sboru národní bezpečnosti byla po roce 1989, respektive na jaře 1989, přejmenována na střední policejní škola. Náplní práce příslušníku pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti nebylo cvičit se na demonstranty. Dopravní službu, pořádkovou službu, kriminální činnosti a další. Takže není pravdou, že pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti byl součástí jakékoliv formy Státní bezpečnosti. Podotýkám téměř všichni příslušníci Sboru národní bezpečnosti, kteří i po roce 1989 zůstali v řadách Sboru národní bezpečnosti a později Policie České republiky. Já nikoho z nich nebudu jmenovat, protože samozřejmě nikomu z nich nechci ubližovat. Státní bezpečnost byla trochu něco jiného. Zopakuji to: zhruběle jako příslušníka tajné policie nebo hanlivě jako osobu, která udává jiné. Nikdy jsem nebyl příslušníkem Státní bezpečnosti, mám lustrační osvědčení. Nikdy jsem nikoho neudal, a pokud to někdo bude tvrdit, tak ať mně to dokáže.
A poté bych nechal hlasovat o doprovodném usnesení, jehož text navrhl předseda poslaneckého klubu KSČM.
Děkuji za návrh této procedury. Nemá námitku, je tady pouze žádost o odhlášení. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím, pan poslanec Stanjura s přednostním právem.
Protože takhle jsme v absurdní situaci, kdy ti, kteří jsou rádi a kteří si myslí, že komunistický fízl je urážka, se bojí. Ale nestavějte nás do absurdní situace, že nejste ochotni svůj názor z hlasování číslo 1 potvrdit hlasováním číslo 2, a teď nemáme žádné rozhodnutí.
Bohužel se obávám, že tomu tak není, pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Pro upřesnění - je k čemu hlasovat, protože já jsem v žádném případě neřekl, že jde o doprovodné usnesení.
Rád věřím panu poslanci Kováčikovi, že to takhle prezentoval. Jako doprovodné usnesení by to bylo hlasovatelné, kdyby bylo přijato nějaké usnesení.
A on je ten, kdo udává návrh procedury.
"Sněmovna k odvolání poslance po rozpravě rozhodne, že disciplinární opatření potvrzuje, mění nebo zrušuje a řízení zastavuje nebo zrušuje a věc vrací k dalšímu řízení." Tedy my rozhodujeme pouze o odvolání pana poslance Kalouska. To je meritorní rozhodnutí a já si myslím, že jiné jako meritorní nemůžeme přijmout. Proto jsem to nazval jako doprovodné.
To je návrh pana zpravodaje mandátového a imunitního výboru. Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je proti přijetí této námitky? Přihlášeno 106 poslankyň a poslanců. Námitka nebyla přijata. Tím pádem jsme nepřijali k tomuto bodu žádné usnesení. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Zahradníka na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dále tu máme návrh paní poslankyně Pěnčíkové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?